Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Abychom věděli, o jaké ploše se bavíme. Druhá poznámka. Myslím si, že ten, kdo pracuje a pracuje poctivě, by měl mít takový plat, aby ten plat byl důstojný i bez příplatků ve svátky.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru také s faktickou poznámkou.
To je podle mě v poslední době jediná role odborů.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Já bych vaším prostřednictvím chtěla kolegovi Kučerovi říci, aby ty odbory už opravdu nechal být, nikam nikoho nevystřeluje. My se tady dohadujeme o zaměstnancích, o těch, kdo podnikají, kdo mají ty supermarkety. Neměli bychom se semknout a více dbát na tu naši národní hrdost, na to, že tady sedm svátků budou uzavřeny ty supermarkety, že ti lidé budou pospolu, neměli bychom se spíše ubrat tímto směrem?
Děkuji, nyní prosím s faktickou paní poslankyni Semelovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, já bych vaším prostřednictvím také chtěla reagovat na pana poslance Kučeru. Jenom bych chtěla připomenout, že to byly právě odbory, které spustily kampaň za ty dny volna, o kterých dneska budeme hlasovat, a které se za ně perou také. A druhá poznámka.
Takže zase takové terno pro ty zaměstnance to není. Já jsem si dovolil k tomuto návrhu zákona předložit rozšiřující pozměňující návrh. Tak jako je v zákoně navrženo, aby se prodejní doba omezila na první a druhý svátek vánoční, tak jsem si dovolil předložit návrh, aby se prodejní doba omezila také na první a druhý svátek velikonoční. Na Velikonoční neděli a na Velikonoční pondělí. Mají zavřeno i na první svátek vánoční a druhý svátek vánoční. Takže u nás v obci, byť je prodejna menší než 200 metrů, tak u nás se to absolutně ničeho nedotkne. Velikonoční neděle není státním svátkem ani není ostatním svátkem, protože principiálně vždycky padne na neděli. Ale tak jak jsem řekl, jako patří k sobě první a druhý svátek vánoční, stejně tak patří k sobě první a druhý svátek velikonoční. Velice vás prosím, abyste tento návrh zákona podpořili.
Já jsem právě nalezl i na tomto návrhu něco dobrého a pozitivního. Myslím, že tento návrh bude velkým impulsem pro tyto provozovatele, že můžeme očekávat další nárůst tohoto typu obchodování.
Děkuji za slovo. Chtěl bych na tomto místě říci, že již netrvám na podpoře pozměňujícího návrhu, který jsem spolupředkládal.
Dámy a pánové, dovolte, abych i já se vyjádřil k tomuto zákonu a snažil se tento zákon odpolitizovat. Pracuji v obchodě asi 25 let a dovolte mi pár poznámek k tomuto zákonu. Není ani o státních svátcích, bohužel. Aby měli zaměstnanci volno. Není ani o boji proti hypermarketům, jak pan poslanec Kučera správně podotkl. Tento zákon, troufnu si tvrdit, je odborně primitivní a staromódní. Patří do doby začátku 90. let minulého století. Obchod za posledních 20 let prošel obrovským vývojem a rozvojem. Jeho navrhovatelé však myšlenkově zamrzli v minulém století. Tento vývoj sleduji a dovolte mi pár příkladů. Dnes máme obchody kamenné, máme pojízdné prodejny, máme tržnice, máme internetové obchody, máme farmářské trhy. Máme internetové obchody, které mají plochu větší než 3000 metrů, kde také máme pokladní, a tyto pokladní také vydávají zboží jako v normálním hypermarketu, ale nejsou vidět. Myslím si, že my poslanci bychom tady neměli omezovat hospodářskou soutěž, ale měli bychom podnikatele motivovat k tomu, aby samozřejmě jejich podnikání fungovalo. A hlavně bychom neměli stavět jedny podnikatele proti druhým, kteří dělají tu samou věc. V obou obchodech jsou zaměstnanci, v obou obchodech jsou pokladní. V obou obchodech budou samozřejmě i státní svátky, pokud to nebude za hranicemi tohoto státu. Ale nestavme jedny podnikatele proti druhým.
Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Miholu, připraví se pan poslanec Kolovratník.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Odmítám řeči o zákazech či rozhodování o tom, co kdy kdo má dělat, jak mi některými bylo i podsouváno. Ve většině zemí západní Evropy mají jasno.
Obešlo se to s mlčením ODS o jakýchkoliv výhradách. Je to tady čistá obstrukce a úplně zbytečně řadu věcí neprojednáme.
Ale odpovídající věku mnohem mladší osoby, než je pan ministr a senátor. Opakované zpochybňování hlasování, braní si pauz, revokace na to, aby se přijal naprosto nesmyslný zákon, který stanoví tři dny, které stejně všichni dodržují, že se v nich neprodává, jako dny, kdy se nesmí prodávat. Říct o zákonu účastnících odboje tom, který jste předložil, že zrychlí nějaké jednání, no to snad nemyslíte vážně! To je přece ta hlavní výhrada, kterou konfederace uplatňuje. Že působení vašich kamarádů, které jste nasadil do vedení Ústavu pro studium totalitních režimů a kteří naprosto zneprůchodnili fungování, způsobilo to, že se čeká rok, rok a půl na stanovisko Archivu bezpečnostních složek. Že se čeká rok, dva roky na stanovisko ÚSTR, a díky tomu nemůže A ne tento zákon, který neřeší z hlediska lhůt a z hlediska toho, kdo umře, nebo neumře a pro koho se to stihne, nebo nestihne, neřeší vůbec nic. A víte dobře, že konfederace právě toto namítala. Prosím vás, pojďte to zrychlit, a ne vymýšlet věci, které neřeší problematiku zrychlení.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Jestli mluvíte o vládní koalici, tak prosím rozlišujte. Svůj názor jsme na zákon o otvírací době jasně deklarovali. Ve všech hlasováních jsme postupovali tak, jak jsme deklarovali.
Pane předsedající, paní a pánové, já vím, že je pokročilá hodina i pokročilý den v týdnu. Ale přece jenom bych rád věděl, v kterém jsme bodě, protože slyším, že se tady bavíme o zákoně, který teprve bude na pořadu. Jsem zvědavý, kdy se budeme bavit o zákoně, který je na pořadu.
To je přece úplně jednoduché. A to se vám většinou vůbec nelíbí, protože pořád říkáte "rychle, rychle, rychle, nezdržujte". Protože to dělají sociální demokraté a to je dobře. Když to dělají jiní, tak je to špatně. Takovému přístupu sice rozumím, ale odmítám ho.
Možná se mýlím, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Je přece jenom pokročilý den v týdnu a pokročilá hodina toho dne, ale tak jsem si spíše možná zafixoval, že o zákoně, který teprve bude, nezačal mluvit nikdo ze sociální demokracie. Promiňte, pojďte je docela dost času. Pane předsedající, co kdybychom to přesunuli doopravdy na příští týden.
Nyní s přednostním právem pan ministr Dienstbier. Po něm pan předseda Sklenák.
Tady se pan předseda Kováčik doopravdy zmýlil.
Nyní s přednostním právem ještě pan předseda Sklenák. Stahuje svoji přihlášku.
Vážené dámy a pánové, dovolím si jen pár krátkých a principiálních poznámek k tomuto návrhu zákona o omezení otevírací doby v prodejnách o státních svátcích. Pokud je někdo ochoten nakupovat a někdo jiný pracovat, neměl by stát mluvit do toho, jak se mezi sebou dohodnou. Navrhovatel říká, že důvodem návrhu je, aby byly o státních svátcích rodiny s dětmi. Jenže co když prodavač či prodavačka nemá děti? Jsme občanskou demokracií a stát nesmí nikomu a nijak nařizovat, jaký svátek má slavit. On, vážení přátelé, nesmí ani jakýkoli svátek nikomu vnucovat. Zákaz je selektivní. Člověk se musí ptát, v jaké hlavě se takové nápady rodí. Krom jiného vláda připustila, že toto opatření bylo nepopulární a rozdělilo maďarskou společnost. A mě jako zastánce prosazování přímé demokracie může mimochodem potěšit, že ke zrušení zákazu vedla hrozba občanského referenda. Ukazuje se, že i když politici vymyslí hloupost, tak skutečně demokratický systém umí jejich chyby korigovat. Tedy přesně naopak, než je tomu v České republice. A ve třetině případů pak dokonce jede i za většími nákupy potravin. Problém je samozřejmě v tom, že jako obvykle politici neumějí řešit podstatu problému. Pokud se shodneme na tom, že cílem je větší ochrana těch, kdo chtějí být o nějakém svátku s rodinou a s dětmi doma, a tady naopak souhlasím, pak to neřeší plošný zákaz práce ve vybraném oboru a o vybraných svátcích. Samozřejmě s výjimkami v oborech nezbytných pro bezpečnost a zdraví občanů. Z výše uvedených důvodů poslanci našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, tento návrh zákona nepodpoří.
Děkuji.
Kolegyně, kolegové, ono už mnohé bylo řečeno v době, kdy jsem se hlásil do řádné rozpravy. To je potřeba, abyste si spočítali. Půjdu nakoupit tam, kde bude otevřeno. To jsou spíš menší obchody. Ještě obecně musím říct, že jsme svědky toho, že tady každou chvíli projednáváme nějaký zákon, který ukrajuje svobodu našich občanů. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu, připraví se pan poslanec Stupčuk. Prosím, máte slovo.
Bezbřehost není svoboda. Řetězce v naší zemi si nemůžou stěžovat na to, že by měly malé tržby, malé zisky.
V okamžiku, kdy jim pošleme tento návrh zákona, mají 30 dnů. Předpokládám, že si vládní většina v Senátu ten zákon může schválit. To znamená, nebudeme mít změnu Ústavy a budeme mít zákon, který aplikuje změny Ústavy.
Přivolám naše kolegy z předsálí. Budeme tedy hlasovat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Já jenom chci připomenout těm, kteří to nevědí, ale určitě mezi ně nepatří pan předseda Stanjura, že právě senátoři přerušili projednávání ústavního zákona do té doby, než jim pošleme tento zákon. Takže samozřejmě všechny kroky, které činí ODS, svědčí o jediném. Prostě nechce, aby se rozšířily kompetence NKÚ.
Tak to je také procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Když vystupoval předseda klubu sociální demokracie, tak on smíchal veřejné služby a privátní služby. Ale teď mají ambice naši levicoví kolegové vstupovat i do soukromého sektoru. Už tady někdo říkal, že si vybrali... Z těch sedmi dnů, které jsou navrženy, reálně tři dny jsou dneska zavřené z rozhodnutí vlastníků. Zhruba tři dny. Stejně tak ten Štědrý den je velmi podobný tomu, ta ustálená praxe bez zákona, co je navrženo. Takže ze všech ostatních svátků si senátoři vybrali tři. Podle mě proto, aby nás trošku ošálili a říkají - jenom tři. A když to projde, přijde novela a přijdou další. Někteří kolegové z KDU to už navrhují dneska, rozšířit ty počty. Další logická nebo nelogická věc je těch 200 metrů čtverečních. Já teď - pan kancléř tady není - mě by zajímalo odhadem, kolik metrů čtverečních má tato jednací síň. Tak takhle vypadá ten obrovský hypermarket. Nebo kolik má průměrný hypermarket? Nic jsme se nedověděli. Takže společně sedíme ve čtyřech velkých hypermarketech, které necháme zavřené v okamžiku, kdy tento návrh zákona projde. Sami si srovnejte ta dvě slova - hypermarket s tou předponou hyper- a těch 200 metrů čtverečních. Já to nevím, ale odhadl bych, že v tom druhém případě je těch zaměstnanců mnohem více než v tom prvním. Je to jasný příklad zbytečného zákona. Takhle je to jednoduché. Tak vyrazí co? Úředníci živnostenských úřadů s metry, aby počítali. Nedoporučoval bych z vnitra, to ne, tam neumějí počítat, že jo. Je to opravdu absurdní. Tak mi řekněte, pane senátore, kdo bude kontrolovat 200 metrů, proč 200 metrů. A skutečně 200 metrů je hypermarket? Děkuji za odpovědi.
Já děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Opálku. Prosím, máte slovo.
Čili jestli hledáme vždycky nějaký odkaz, jestli už určitý termín, v tomto případě tedy stanovení rozlohy, v nějakém zákoně je, tak bych řekl, že jsem ho našel.
Pak se dozví odpověď na svou otázku.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Tak to byly faktické poznámky a nyní prosím... Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Opálky. Prosím, máte slovo.
Já bych velice poděkoval za ta slova, která tady řekl můj předřečník, protože konečně víme, o co jde. Jde o boj proti velkým hypermarketům, jde o boj proti velkým provozovatelům.
Takový systém, který povede k růstu inovačního potenciálu České republiky a nastartuje ji k cestě budoucnosti. Každý, kdo chce, má nyní šanci se na takové pozitivní změně podílet. Připravme se na tuto změnu společně a postupujme racionálně, logicky a systémově. Ostatně to je vědecká metoda.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se tady zastavil u několika bodů, které byly zmíněny mými předřečníky. To je zpráva NKÚ, a musíme se tedy bavit o tom, do jaké míry předkládaný zákon v tom znění, ve kterém byl předložen, k tomu přispívá. Třetí věc, která tady byla zmíněna, je otázka shody s odbornou veřejností. I nad těmi částmi toho pozměňovacího návrhu, ke kterému úřad pana místopředsedy Bělobrádka vyjádřil nesouhlas. Ten pozměňovací návrh se opírá o tři důležité věci. První: mění způsob financování. Byla tady zmíněna studie proveditelnosti a my se jako předkladatelé domníváme, že je lépe zaplatit studii proveditelnosti, která dokáže, že ten projekt není k ničemu, než spustit ten projekt, a pak ho nedokážeme, tak jak to je tady zvykem, zastavit. To znamená, že postupy, které nebyly ověřeny, tam prostě jsou. O tom ty inovace jsou. Víme, jak služební zákon vypadá. Neříkám, že vytvoření nového ministerstva, které by sjednotilo pravidla a zejména i změnilo pravidla na hodnocení těch projektů, není dobrá věc. Je potřeba o tom diskutovat. Ta diskuse bude dlouhá. Jenom nad tím pozměňovacím návrhem, který nepřináší úplně zásadní změnu v tom hodnocení, ta diskuse trvala několik měsíců. Myslím, že všichni jsme si toho vědomi. Ten zákon nebo ty pozměňovací návrhy, které jsou tam navrženy skupinou poslanců, jednoznačně směřují k tomuto cíli. Pokud by nebyly přijaty, tak potom ten zákon, a to souhlasím s hodnocením pana poslance Miholy, je v podstatě zbytečný.
Legislativně technické změny k tisku 489, ke schválení ve třetím čtení zákona. Správně má být "za účelem ověření předmětu činnosti uchazeče". Pan navrhovatel pozměňovacího návrhu s touto změnou souhlasí. Takže tady jde pouze o změnu v písmenu. Já bych měl k tomu zákonu ještě několik komentářů. Jedná se o zřízení seznamu výzkumných organizací. Pomohl jste mi. Tak to si vedete velmi dobře. Před hlasováním o pozměňovacích návrzích bychom hlasovali o legislativně technických změnách. A bod 50 zpřesňuje lhůty pro zadávání údajů do informačního systému vědy, výzkumu a informací . Zde se jedná o nové formy podpory výzkumu a vývoje ve formě návratné finanční výpomoci, případně dotace s podmíněnou návratností. Tak jak jsem říkal, tady k tomu bodu se vyjadřovalo Ministerstvo školství kladně.
A všem, kteří od nás očekávali něco jiného, vzkazuji, že příště to bude jinak. Jsem ovšem rád, že zvítězil zdravý rozum, co se týká dodržování procedur a dodržování jednacího řádu, a pokud všichni, kdo tady poukazujeme na tuto záležitost, tedy záležitost dodržování zákona o jednacím řádu, se tak budeme chovat i příště podobně, věřte, že to bude možná znamenat nejen čistější legislativní proces, ale také rychlejší.